Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to pouhých 880 korun měsíčně.
Ta neexistuje a potvrzují to i mnohé analýzy, včetně některých analýz Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ano, slyšíte dobře. Já vím, že to tady nechává všechny v klidu, ale ono se to jednou může obrátit a pak se to může stát samozřejmě každému. Vyplývá to z průzkumu důvěry občanů v instituce, který provedla agentura STEM. To přece není normální!
Já tímto přerušuji bod, a to z důvodu toho, že máme pevně zařazené body, a to jsou volby. Bude přestávka do 15 hodin a poté budeme samozřejmě pokračovat.
V úvodním bodu Návrh na změny ve složení orgánů - je to bod, kdy vždy na každou schůzi komise navrhuje lhůtu pro podání návrhu. Ta byla v tomto týdnu do včerejška, do úterý 16. května, do 12 hodin. Obdrželi jsme na komisi návrhy od poslaneckého klubu hnutí ANO, a to tři návrhy, na odvolání, rezignaci a nominaci poslanců do orgánů Návrh na odvolání je ze školského výboru, tedy z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pana poslance Ivo Vondráka jako nezařazeného, druhý návrh je rezignace z kontrolního výboru - Jana Hanzlíková hnutí ANO, a proti tomu dvě nominace do školského výboru: paní Jana Hanzlíková z hnutí ANO a do kontrolního výboru pan Pavel Růžička také z hnutí ANO. Tedy ty organizační nebo personální změny probíhají v rámci kvora, které podle volebního výsledku náleží právě hnutí ANO. Standardně dlouhodobě zde navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení. Navrhnu nejdříve hlasování o odvolání, pak hlasování o rezignaci a pak hlasování o nominacích. Nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Děkuji a já tímto otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan předseda Benda. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro?
Základní problém, proč se valorizují důchody, je přece inflace. A teď vlastně je všechno jinak. Mění se zákony, důchodci přijdou o své reálné příjmy, důchody a samozřejmě se z nich stane časem skupina obyvatel, která bude ohrožena finanční chudobou. Vláda neřeší příčiny a hasí pouze důsledky své vlastní nezodpovědné činnosti. Jde až o 300 miliard zisků a dále samozřejmě obrovské optimalizace, které mohou dělat až dalších 200 miliard. My si myslíme, že to je špatně, že by měl stát hospodařit jinak a šetřit hlavně sám u sebe. Takže paní předsedající, to je můj návrh, o kterém by chtěl dneska hovořit. Můžete to zařadit jako bod číslo 1 dnešního programu a jmenuje se Konsolidační balíček.
Prosím.
Děkuju, paní místopředsedkyně. Vážený, pane kolego Okamuro, prostřednictvím paní místopředsedkyně: žádná utajovaná mise to není. To, že nějaký novinář řekne, že je něco tajného, neznamená, že to je tajné. Víte, já už tady více než jeden měsíc všem říkám, že smlouva se musí před spuštěním ratifikačního procesu podepsat se zástupci americké strany. Bylo několik variant, jak by se ta smlouva a kdy by se mohla podepsat. Prostě je to zcela legitimní, že se ta smlouva podepíše mezi ministrem obrany České republiky a ministrem obrany Spojených států a není na tom nic tajného. Vždycky jsme tuto informaci říkali veřejně, že nás toto čeká. Možná kdybyste si občas otevřel ústavu, tak možná byste věděl, jak takový ratifikační proces probíhá. Není ani pravda to, co jste tady říkal, že nebyla ta smlouva předem diskutovaná se zástupci opozice. Já bych z tohoto místa chtěla velmi poděkovat zástupcům hnutí ANO, konkrétně paní Aleně Schillerové a jejím kolegům, za to, že když jsem je oslovila s nabídkou, aby tu smlouvu oni mohli ještě před vládou se mnou diskutovat a s mými kolegy, tak toho využila. Tu smlouvu jsme diskutovali dokonce s experty ANO. Stejnou nabídku - úplně stejnou nabídku - jsem dala zástupcům hnutí SPD, a světe div se, dokonce i proběhlo jednání se zástupci SPD. Jistě to potvrdí pan Radim Fiala, se kterým ta schůzka byla domlouvaná, a té schůzky se účastnil právě vámi zmiňovaný, pane Okamuro, pan poslanec, bývalý plukovník Vích, takže i s ním jsme diskutovali obsah té smlouvy DCA, a také velmi podrobně. Také jsme mu dali nabídku nějakých dalších dotazů a diskusí, kdyby chtěl něco doplnit. A dokonce těmto jednáním před vládou se zástupci opozice ještě předcházela jedna schůzka. Ta byla v listopadu roku 2022, konala se na rezortu Ministerstva obrany. Ta smlouva je řádně zveřejněná, může se s ní seznámit každý občan České republiky a každý občan České republiky se také může v této smlouvě dočíst, že naopak přesně je to naopak, než jste tady, pane Okamuro, prostřednictvím paní místopředsedkyně, řekl. Takže vy jste to opět zmatlal a opět jste to řekl přesně opačně, než to je, pane Tomio Okamuro, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Já samozřejmě debatu na téma DCA povedu, povedeme ji na výborech, povedeme ji i na plénu Poslanecké sněmovny.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dovoluji si požádat o zařazení nového bodu programu na zítřek jako první bod s názvem Analýza přínosů a nežádoucích účinků vakcinace genetickými vakcínami pro naši populaci. Nejvíce zajímá odbornou a laickou veřejnost, jaké jsou vedlejší nežádoucí následky vakcinace genetickými vakcínami včetně opakovaných posilujících dávek. Zatím v tomto směru panuje podezřelé absolutní informační ticho. Pouze se objevují informace o podezřelém úmrtí mladých lidí nebo lidí ve středním věku ve smyslu "zemřel mlád, zemřel náhle". Bohužel se na mne v tomto směru obracejí postižení lidé, reální lidé, a jeden případ mám i v nejbližší rodině, kteří zcela oprávněně požadují odpověď na otázku, jestli je jejich případ ojedinělý, nebo se jedná o systémovou záležitost. Objevují se lékařské studie, které poukazují na to, že k vlastnostem genetických vakcín patří mimo jiné schopnost těchto vakcín se šířit prakticky do všech tkání v těle, přetrvávat v těle dlouhodobě či riziko možného zabudování vakcín do buněk očkovaných lidí a zde pak přetrvávat trvale. Mohou se tyto vlastnosti podílet na rozvoji možných nežádoucích účinků vakcín? se ptám. Podotýkám, že to je otázka, nikoliv konstatování. Pokud se nepostavíme k tomuto problému čelem, neodpovíme na kladené otázky a dojde k vymlčení problémů, které se začínají zjevovat a které se časem mohou masivně projevit, povede to k totálnímu podkopání důvěry ve všechny celosvětové a národní společenské instituce a nástroje demokracie a vědy jako takové s nedozírnými celospolečenskými následky.
Jak pomáhá lidem a českému státu ovládnutí veřejných médií vládou? Je to přesně ten zákon, který nepotřebujeme. Nepotřebujeme ho vůbec na nic. Lidem ani státu nepřinese nic dobrého, nic prospěšného. Jediné, co přinese, je vyšší finanční náklady a větší vliv ve veřejnoprávních médií pro určitou skupinu lidí. Takže byť ten návrh tady už padl, myslím si, že je tato změna programu více než nutná. Pojďme se tedy zamyslet nad tím, co je skutečně potřeba řešit, co je skutečně důležité a co je jen jakýsi mocenský rozmar. Navrhuji tedy změnu pořadí bodů dnešního jednání, a to v pořadí: bod 103 jako první bod dnešního jednání a bod 102 jako druhý bod dnešního jednání, a udělejme, co je správné. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, dovoluji si zařadit nový bod na program s názvem Náměty na zajištění levné a ekologické elektrické energie. Jedná se o návrh, jak otevřít problematiku reparací, nároků České republiky po Německu. Je to otázka citlivá, ale v současnosti se otevírá možnost výhodná pro obě strany, která nejenom zajistí, ale i zlevní elektrickou energii. Německo v současnosti vypíná svoji poslední jadernou elektrárnu, to znamená další zdražování elektřiny. Proti vypínání atomových elektráren je většina lidí v Německu i v České republice. Tím snižujeme konkurenceschopnost našich firem. Zahraniční firmy od nás odcházejí do zemí, kde jsou energie levnější, protože my máme cenu energií nejvyšší v Evropské unii.
Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. Pan ministr je přihlášen s přednostním právem, ale ještě před ním s faktickou poznámkou pan předseda Výborný.
Já chci jenom vaším prostřednictvím, paní předsedající, ubezpečit ctěného a milého kolegu Patrika Nachera, že ta věc legislativně technicky hlasovací procedurou je předjednána, dojednána se zástupci legislativy Poslanecké sněmovny, je to tak skutečně v pořádku. Právě proto ve větě první, ve větě druhé budou tato slova vypuštěna. Čili suverénem je Sněmovna, rozhodne. Čili nezpůsobí to problém, chci uklidnit veřejnost, opravdu nezpůsobí. Máme tady věci, které se týkají daní, měst a obcí, to bude věc pana ministra Stanjury. Máme tady věci, které se týkají sociálního pojištění, to se týká pana ministra Jurečky. A budeme tady mít, a je to dobře, věci, které se týkají zdravotního pojištění, a to bude věc pana ministra Válka, tak jak tady bylo řečeno, děkuji.
Děkuji za dodržení času a nyní s přednostním právem pan ministr.
Děkuji, paní předsedající. Nicméně rád bych upřesnil několik věcí, které tady zazněly a řekněme nebyly úplně přesné. Proč? Měl jsem spát na ministerstvu a číst, které návrhy budou na noc načteny? Tak to je, snadno se to dá dohledat, snadno se to dá dokázat, je zbytečné o tom debatovat, fakta jsou fakta. Zdravotní výbor to neprojednával, ministerstvo nikdy nikdo s tímto návrhem neoslovil. Já ve Sněmovně nebývám každý den, a bývám tady pravidelně. Stačilo se na mě obrátit a hned jsme to mohli vyřešit. Nikdo se na mě osobně neobrátil. Ten pozměňovací návrh je správný, dobrý a já znovu opakuji, podporuji ho. Ten pozměňovací návrh, vaším prostřednictvím, pan poslanec Nacher a, vaším prostřednictvím, pan poslanec Výborný, opravdu dobře připravili. To znamená, já plně podporuji ten pozměňovací návrh, opravdu udělám maximum pro to, aby to co nejrychleji bylo předloženo z Ministerstva zdravotnictví, a to tady slibuji na svou čest. Jen prosím, abyste zvážili, že by se ten pozměňovací návrh měl opravdu týkat osob fyzických, tedy těch, kteří z různých důvodů nestihli zaplatit zdravotní pojištění a pak jsou sankcionováni, kteří, když ho doplatí, nebudou sankcionováni. Myslím si, že tady by to nebylo úplně ku prospěchu ani těch jejich zaměstnanců. Velmi se omlouvám, pokud jsem já v tom udělal chybu, fakt nepodezřívám nikoho, že to bylo jakkoliv. Prostě byla to série nedorozumění, bylo potřeba to vyřešit rychle a opravdu naposledy. Považuji ten pozměňovací návrh za velmi dobrý. Ale tak já se omlouvám, pokud jsem zkomplikoval komukoliv z opozice nebo z koalice život, není to zlá vůle.
Děkuji a s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Nacher.
No, já jenom na vysvětlenou panu ministrovi, aby viděl ten čas. Poté můj kolega Marek Výborný svolal kulatý stůl, kde byl zástupce VZP, kde jsme řekli, a byla to shoda napříč, že bychom do toho chtěli zatáhnout zdravotní pojišťovny. Ve všech těch věcech a ve všech těch orgánech jsme říkali, že bychom do toho rádi kromě těch jiných pozměňovacích návrhů, na kterých je shoda, to jsou ty splátkové kalendáře, rádi zapojili i ty zdravotní pojišťovny. Problém nastal v tom, že jsme měli zpětnou vazbu z VZP, že nejdřív to oni napíší, pak že ten pozměňovací návrh nenapíší, a když jsme tedy měli už pár dnů do druhého čtení, tak jsme to museli s kolegou Výborným nějakým způsobem vyřešit jinak a napsat to přes někoho jiného, přes jiné právníky, to jest ne asi přes odborníky, kteří by tam tu chybku, kterou vy jste říkali, neudělali.
Tak já už se nebudu omlouvat. Je zvykem ve slušné normální společnosti, pokud po někom něco chci, že ho oslovím. Mě nikdo na žádný z těch výborů a podvýborů, kde se to projednávalo, nepozval. To si domluvte, předkladatelé, mezi sebou, vpravo i vlevo! Já se snažím chovat slušně, korektně, dělám všechno, co je v mých silách, a opravdu odmítám být opakovaně napadán, že ministerstvo něco neudělalo. Pokud jsem za něco vinen, ano, kritizujte mě, ale v tomto případě jste si tam zvali pojišťovny, vůbec nechápu proč, místo abyste si pozvali zástupce Ministerstva zdravotnictví.
Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Nacher a připraví se pan poslanec Brázdil.
Tak čemu jste tleskali? Co tady opozice v tomhletom zorganizovala? Ano, a pak byl podvýbor pro exekuce, insolvence, tam pozval ty, které považoval za nutné, kolega Výborný, a kulatý stůl totéž.
S faktickou poznámkou je pan poslanec Brázdil a připraví se pan poslanec Berki. Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Berki.
Zatleskal jsem tomu, že moc jsem nepochopil tu předchozí situaci.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou je pan předseda Výborný a připraví se paní poslankyně Peštová. Pane předsedo, prosím, vaše dvě minuty.
Vážená vládo, pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych chtěl poprosit, ty věci jsou jasné, jsou zřejmé. Takhle by to samozřejmě šlo, kdyby účinnost toho zákona nebyla nastavena od 1. července a nebyla vázána na všechny další kroky, to se opravdu stihnout nedá. Ten problém skutečně není.
Já také děkuji a nyní paní poslankyně Peštová. Paní poslankyně, prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jak to je? V jaké je to fázi? Jak je to připravené? Ale vyštěknout tady, že to bude, to je fajn. To je ale málo.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Berki.
Jenže tahle otázka tu nepadla.
Děkuji.
Ten zákon ve chvíli, kdy bude přijat, platí od 25. července nebo tak nějak, 26. - tak 1. července. Věřím, že to bude jenom zapracování de facto toho paragrafu nebo toho pozměňovacího návrhu, který teď tady diskutujeme, kde vypustíme část textu, a tím pádem předpokládám, že bude velmi rychle schválená tady i v Senátě, protože to nebude nic komplikovaného, konfliktního, je na tom shoda a není důvod, proč by to nemohlo od 1. ledna platit. Pokud máte pocit, že by měl být s tím nějaký problém, stačí říct, ale já se domnívám, že toto je cesta, která by měla být jednoduchá a schůdná.
Pan poslanec Berki zrušil svoji přihlášku. Hlásí se ale ještě paní poslankyně Peštová.
Děkuji za slovo a děkuji panu ministrovi, že mi to objasnil. A je to hotové.
Pokud se už nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Gonguji pro kolegy, aby se dostavili do sálu. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Je tedy důležité si položit otázku, jestli je možné začleňovat osoby ve výkonu trestu opět do společnosti. Jedinec, který se chce ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody změnit, se musí chtít změnit sám. Musí změnit své hodnoty, zaměření a musí dodržovat společné standardy chování, jak společenské, tak i právní normy. Začlenění odsouzených zpět do společnosti je velice složitý proces, protože odsouzení žili problémovým životem a ve vězení mohli od dalších odsouzených získat spousty špatných návyků a rad. Stát vynakládá nemalé finanční prostředky na podporu těchto odsouzených, kde se zapojí i státní i nestátní organizace, různé soukromé neziskové subjekty, ale především to záleží na samotném jedinci, zda chce svůj život strávit po vězeních, ve věznicích, nebo být plnohodnotným, přínosným občanem v prvé řadě sám pro sebe, potažmo pro svoji rodinu a následně i pro společnost. Hnutí SPD pochopitelně chce v tomto směru podpořit bezpečnost naší společnosti, zvýšení kvality života i zajištění nižší finanční náročnosti celého systému trestní justice. Proto navrhuji tento bod, jak jsem již říkal, s názvem Prevence kriminality jako prostředek ke snižování kriminality v České republice. Může pomoci i jeho rodině, v otázce zajištění ubytování, splácení dluhů a umožnit mu vést řádný život.
Děkuji, mám zaznamenány oba dva body.
Děkuji, pane předsedající. Proto tento bod navrhuji jako první bod dnešního jednání.
Děkuji za slovo, pane předsedající. První bod, který bych chtěl navrhnout, by měl znít Úprava hygienických norem ve školství. My neřešíme příčinu a chceme nějakým způsobem horkou jehlou šít ty důsledky, a to je nedostatečná kapacita ve školách. Dokážeme predikovat, jaký bude vývoj, máme nějakou populační křivku, věděli jsme, že tato situace nastane. Za mě by ta úprava měla být nějakým způsobem systémová. Mimochodem, tím, že ty hygienické normy snad mají nějaký význam, dlouho se na ně nesahalo, tak asi fungovaly a skutečně měly svůj význam. Proč je tedy rušit? A že to můžeme nějakým způsobem změnit? Slyšel jsem takovou myšlenku, že například stačí jedno umyvadlo na chodbě. Už vidím - nacákaná voda, úrazy, protože nějaké dítě tam uklouzne, flákne sebou, zlomí si ruku. Prostě je to problematické.
Takže dovolte, abych představil bod číslo Táži se pana ministra, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy jako navrhovatel?
Ty naopak není možné zakomponovat do tohoto sociálního milostivého léta. Princip zůstává stejný, je to jednorázová záležitost. Byly tady načteny ve druhém čtení některé pozměňovací návrhy. Je to legislativně technická úprava, která bude znamenat to, že do dalšího procesu, to znamená do Senátu, nepošleme legislativní zmetek, který by věcně stejně nemohl být naplněn. Možná věc trochu technická, složitá, ale je dobře, když budeme takto postupovat. Děkuji za podporu.
S faktickou poznámkou je nyní přihlášen pan poslanec Babka. Pana poslance zde nevidím, takže ruším jeho přihlášku, a dále do rozpravy s přednostním právem je přihlášen pan ministr Válek.
Půjdu k bodům. Prvním bodem, který budeme hlasovat, je přeřazení bodu 241 předkladatelky paní Jana Pastuchové. Dále zde máme bod, který předkládá pan poslanec Patrik Nacher. K němu byly ale dva protinávrhy. Dalším bodem je bod předkladatelky paní poslankyně Lucie Šafránkové. Jedná se o bod 31, sněmovní tisk 9, zákon o sociálních službách. Kdo je pro? Výsledek: zamítnuto. Další bod předkládá rovněž paní poslankyně Lucie Šafránková. Jedná se o bod 80, sněmovní tisk 266, zákon o státní sociální podpoře. Zahajuji hlasování. Výsledek: zamítnuto. Vidím zde žádost s přednostním právem pana předsedy.
Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy.
Byly načteny dva pozměňovací návrhy, oba byly vypracovány ve spolupráci s Ministerstvem financí. Dopředu avizuji, že oba dva návrhy podpořím v okamžiku, kdy budu tázán na stanovisko.
Takže se zeptám, jestli i pan zpravodaj má ještě zájem o vystoupení? Otevírám tedy rozpravu a do rozpravy mám přihlášeného pana poslance Štolpu.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, po dvou vlnách milostivého léta, jež byly realizovány v letech 2021 a 2022 a spočívaly v odpuštění některých příslušenství v případě dluhů vůči veřejnoprávním subjektům vymáhaných soudními exekutory, zde dnes projednáváme návrh zákona o odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který můžeme označovat také za milostivý podzim.